Leč pan Farský by si měl vzpomenout, a on si na to vzpomíná, že to bylo ANO, které mu nejvíce pomohlo, a byla to jeho zásluha, že s tím zákonem přišel on, ale ANO mu nejvíce pomohlo v tom, aby ten zákon skutečně prošel. A ANO hlasovalo proti těm výjimkám. Já doufám, že ANO bude dále hlasovat i proti těm výjimkám dál.
Já bych chtěl jenom doplnit, že zákon byl schválen hlasy napříč politickým spektrem a nikdy by neprošel, kdyby ho nepodpořila i opozice, protože koalice pro jeho schválení dost hlasů neměla. A chci využít této poznámky k tomu, abych právě apeloval na těch 110 poslanců, kteří tento zákon podpořili v listopadu loňského roku, před dvěma měsíci - a pevně věřím, že věděli, o čem hlasují -, aby ten můj návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení podpořili.
Prosím.
Protože ten zákon opravdu neprošel díky ANO. To je prostě lež. Je otázka, jak to bude teď. Všechny koaliční strany plus i opoziční hlasovaly pro ten zákon, každý měl samozřejmě o tom zákonu možná jiný názor, jak by měl vypadat, ale určitě to není jenom zásluha ANO.
Já vám děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvenky. Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Komárek.
Ano, určitě tam trochu k navýšení nějaké činnosti dojde. Nevím, kolik zabere zpracování nějakého podnětu. Takže já jsem tady řekl svůj pohled z pozice člověka, který pracoval v této oblasti. Když vám někdo spáchá zločin, taky se nebudeme ptát na osobní svobodu a taky bude postižen. A zopakuji znovu, je tam ten stanovený postup, který by měl tyto případy, kdy se jedná třeba o nějakou osobní mstu, o nějaké sousedské pře, který by měl tyto případy prostě vyloučit. Toto je můj osobní pohled a vezměte ho v potaz.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Přeji hezké odpoledne. Pan ministr nás tady na začátku vyzval k tomu, abychom na něj kladli dotazy. Tak prosím, až budete odpovídat, já bych chtěla znát odpověď na svoji otázku.
Děkuji paní poslankyni Hnykové.
Samozřejmě jsou různé provozy. Já dám příklad.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo, dočkal jste se.
Hezký podvečer, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Asi víte, že jsem z kraje Moravskoslezského, z regionu Hlučínska, který se nachází kousek od Ostravy, a tady se mluví o ostravských raketách. Ostravská raketa, to se říká, že to je plastová láhev naplněná pilinami namočenými v oleji. Já jsem se ve svém okolí nikdy s tím nesetkal. Co se týká - ale já se k tomu ještě taky dostanu. Ono to existuje už dnes, pokud to nevíte. Ve vyspělých zemích si lidé nedovolí absolutně topit tím, čím nesmí. Dělá se to tak, že tam nechodí žádný úředník na kontrolu, ale chodí tam kominík nebo revizní technik, který zreviduje kotel nebo zreviduje komín. Protože každý z nás má povinnost dělat si revizi komínu, dělat si i revize kotlů. Myslím si, že to by asi bylo přijatelnější než cokoliv jiného. A jak už jsem říkal, daleko důležitější je prevence. Třeba u nás na obci třídíme odpady vlastně od začátku 90. let.
Pěkné dobré dopoledne, milé kolegyně a kolegové. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Dámy a pánové, bude to poměrně jednoduchý sněmovní tisk.
Procedura je poměrně jednoduchá. Není tomu tak. Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je proti? Návrh procedury byl přijat.
Jedná se o implementaci práva Evropské unie. Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Je to též implementace práva Evropské unie. Výbor doporučuje.
I tento návrh byl přijat. Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích? Budeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Otevírám rozpravu, do které se jako první s přednostním právem hlásí pan předseda ODS Petr Fiala.
Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Já vám také děkuji.
Ještě jsem nezačal, tak nebudu pokračovat , spíš začnu. Pro ty z vás, kteří se v historii doby Jana Lucemburského a Karla IV. orientují, nabízím alternativní návrh, který říká, že se v tom významném dni neobjeví jméno Elišky Přemyslovny, ale zůstane tam jen Otec vlasti Karel IV. Nechci to rozpitvávat.
Děkuji, pane poslanče.
A tahle záležitost, to jest onen boj o studentské hnutí, pokračuje i dnes.
Děkuji za slovo. A mně to ubývání jednou otce, jednou matky prostě vadí. Karel IV. má otce Jana Lucemburského a matku - nebo měl - Elišku Přemyslovnu a jednoho z nich vyškrtávat považuji za špatné.
Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku, o usnesení, které jsem přednesl. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, návrh zákona, který máte před sebou, vláda předkládá za účelem posílení a zefektivnění systému podpory poskytované Státním fondem kinematografie. Dovolte mi krátce připomenout hlavní body návrhu. Jedná se především o finanční stabilizaci zdrojů Státního fondu kinematografie. Navrhuje se, aby ze státního rozpočtu byla na činnost fondu poskytována každoroční dotace, jejíž výše bude odpovídat částce výnosů realizovaných fondem z audiovizuálních poplatků za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž bude návrh rozpočtu fondu sestavován. Další zásadní změny obsažené v předloze se týkají procesu poskytování podpory z prostředků fondu a rovněž upravují schéma poskytování filmových pobídek. Tyto změny umožní lepší využití kapacity českého filmového průmyslu a zamezí možným odchodům potenciálních investorů, rozumějme zahraničních produkcí. Závěrem bych rád uvedl, že návrh zákona byl po druhém čtení projednán v garančním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. S pozměňovacími návrhy doporučuji souhlasit.
Děkuji panu ministrovi a otvírám rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem o závěrečné slovo.
Za páté hlasovat o návrzích uvedených pod bodem V. Zde máme dvě varianty.
Ptám se, jestli má někdo nějaké jiné návrhy k proceduře. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj. O návrhu procedury zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jde o legislativně technické změny z podnětu předkladatele, problematika, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou a zapracování legislativně technických změn na podnět legislativy.
Zahajuji hlasování o návrhu. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Výbor doporučuje.
Pan ministr? Návrh byl přijat.
Týkají se nově vložených bodů do textu novely a taktéž se jedná o legislativně technické změny z podnětu předkladatele, problematiku, která vyvstala až po přijetí konečného znění novely zákona vládou a zapracování legislativně technických změn na podnět legislativy. Výbor doporučuje.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 51, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 152, proti žádný. Určitě, nicméně mám tady ještě návrh. Než dám hlasovat o proceduře, dám hlasovat o tom, jestli návrh pana předsedy Fialy je legislativně technickou úpravou, či není. Budeme hlasovat o tom, zda návrh pana předsedy Fialy je, či není legislativně technickou úpravou. Dále tady máme návrh procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. O té proceduře dám nyní hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Prosím, pane zpravodaji.
Dalším bodem, o kterém máme hlasovat, je bod B, to je návrh pana poslance Fialy.
Zahajuji hlasování o návrhu pana předsedy Fialy pod bodem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem C pana předsedy Stanjury. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.
Ano, je.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Jedná se tedy o transpozici.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti žádný.
Stanovisko garančního výboru je záporné a nedoporučuje přijmout.
Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Děkuji. Takže nyní bude společné hlasování pro pozměňovací návrhy pod písmenem A z garančního hospodářského výboru.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 69, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 157, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 70, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Děkuji. Nyní tři pozměňovací návrhy, které vyčerpají písmeno C.
Pan předkladatel? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 156, proti žádný.
Poslední pozměňovací návrh, který jsme nehlasovali, je pod písmenem F jako Foldyna a kolega poslanec Foldyna je také jeho autorem. Tento návrh je vypořádán garančním výborem kladně.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Ano, konstatuji, že jsme vypořádali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní tedy pan poslanec Kováčik. Připraví se pan poslanec Pilný.
Děkuji za slovo. Paní a pánové, já bych nerad, aby se toto téma stalo určitým odlehčením předobědového času, a proto to zavedu zpátky do vážnější polohy. A věřte, nestává se mi to často, aby můj názor souzněl s návrhem pana kolegy Bendla. Nechme to pouze na tom Otci vlasti. Vylučme všechny ty předcházející z toho procesu. A jestliže vnímáme Karla IV. i v kontextu výročí, které máme v podstatě teď všude, tak nechme toho Karla IV. Možná jsem si jenom nevšiml v procesu projednávání tohoto návrhu zákona, jestli hlásil, nebo nehlásil střet zájmů, protože pokud je mi známo, spravuje on spolu s některými rodinnými příslušníky nadaci Elišky Přemyslovny. Jestli jste tak, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, učinil, tak se samozřejmě omlouvám, že vás k tomu vyzývám. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za pozornost.
Tak prosím, s faktickou poznámkou. Děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko stejně tak jako pan předkladatel. Prosím, máte slovo.
Úplně to samé, co v jiném tisku odmítal. Ale to si z nás někdo dělá legraci z té legislativy.
Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh, budeme pokračovat v proceduře hlasování. Poprosím vás tedy, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou, o které budeme hlasovat.
Já si dovolím udělat malou změnu, protože jsem na návrh legislativního odboru načetl legislativně technickou změnu. Takže bychom jako první opět hlasovali o té legislativně technické změně. Potom bychom hlasovali o návrhu B, což je návrh poslance Sklenáka, to jsou ti senioři.
Není tomu tak. Nevidím. Přihlášeno bylo 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti žádný. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Takže teď bychom hlasovali podle schválené procedury. Jako první bychom hlasovali o návrhu C ve znění legislativně technických úprav, které jsme si teď schválili.
Kdo je proti? Prosím, pane zpravodaji. Je to hlasování číslo 53, přihlášeno je 168, pro 158, proti žádný, návrh byl přijat.